Říkáte si, to se nemůže stát. Bohužel už se to stalo a v podstatě je to v historické nedávné době. Tehdy naštěstí ještě to nebylo tak elektrizované. Jediné, co bylo, co se týká těchto zařízení, tak byly telegrafy, takže došlo k vážnému poškození telegrafního spojení.
Evropa zchudne, lidé zchudnou a nebudeme mít dost peněz na ta adaptační opatření, například zadržení vody v krajině. A to jsou ta opatření, která máme v ruce, kdežto bohužel ta opatření na zásadní omezení skleníkových plynů, ta v ruce zdaleka tolik nemáme. Ta mají v ruce ti největší emitenti a ti se k tomu chovají velmi macešsky.
Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nicméně tehdejší vláda se nerozhodla si ty peníze ponechat a nechat to v rozpočtu pro jiné své účely, ale rozdělila to plošně všem občanům tehdy České a Slovenské Federativní Republiky. Ono tomu tak bylo, protože ať se to líbilo, nebo nelíbilo, tehdy vláda zabezpečila prakticky cenově dostupné potraviny. Bylo to ale i ve spolupráci s velkou obětí všech zemědělců a potravinářů, kteří zhruba šest let na tom, že vyráběli pro Českou republiku cenově dostupné potraviny, tak tratili. Tehdy české zemědělství, ale i potravinářství končily v hlubokých červených číslech. Nicméně bylo to jakési partnerství mezi zemědělci a potravináři na jedné straně a na druhé straně vlády České republiky. Já o tom mluvím celkem podrobně z toho důvodu, že bohužel vláda České republiky, vláda Petra Fialy jako předsedy vlády, Ministerstvo zemědělství pod vedením pana Nekuly o toto partnerství v žádném případě nestojí. Jenom ten paradox chci připomenout, když jsem se ptal ministra zemědělství v interpelaci na to, na základě jakých podkladů tehdy vláda rozhodovala, respektive pětikoaliční rada, tak mi bylo řečeno, že na základě studie, která mi byla zaslána.
Nicméně i z toho odváděl peníze zpět, nemalé částky, do státního rozpočtu. Všichni se shodují na tom, že je potřeba pravidelně valorizovat důchody. V médiích jsem zaznamenal, že by mělo dojít snad k trojí valorizaci. To je samozřejmě úplně v pořádku a naprosto to podporuji. Mě by zajímalo, proč jeho měsíční výše je vlastně mnohem nižší než u většiny důchodů. Pokud to tak bylo, tak je to opravdu chvályhodné, za to bych ho pochválil. Nicméně koaliční vláda tento návrh neschválila dle mých informací. Vláda by měla své kroky svým občanům vysvětlovat a měla by objasnit, co tedy plánuje, pokud se rozhodla nezvýšit rodičovský příspěvek. Mám vážné obavy, že pokud tento bod nebude schválen na pořad jednání, tak ta odpověď zní, že vláda s tím nic hodlat nedělá. Protože pro ně je tohleto strašně důležité a klíčové.
Rozumím. Jako další je přihlášena paní poslankyně Helena Válková, připraví se paní poslankyně Jana Hanzlíková.
Myslím si, že to i někdo udělat musí, protože se tady hodně hovoří, a zcela legitimně, oprávněně, zdůvodněně, s mnoha argumenty, o ohrožených dětech, rodinách nízkopříjmových, ale i o té široké, doufejme, že stále širší střední vrstvě. My tu všichni víme... Myslím mírových v tom smyslu i z hlediska energetické krize, čili v dobách, kdy je předvídatelnost cen, které zaplatím za to, co mi právě ten důstojný zbytek života umožní. Taková doba nyní není a možná bude hůře. Nechci strašit. Mně se líbil projev pana ministra Blažka. Budu se snažit být také jako on. To znamená, nepřilévat oleje do ohně a spíš se snažit nacházet konstruktivní řešení.
Hrozba, která je v tomto sáčku skryta, je zřejmá. Jde o vytvoření návyku na nikotin a v krajních případech nevratné poškození zdraví dětí a mladistvých. Množí se již také případy náhlých nevolností u dětí po požití tohoto výrobku. A nejenom nás, myslím si, že vás všechny. Nevratná likvidace zdraví dětí a mladistvých, to je moment, který si doufám nikdo z nás nepřeje. A studie prokázaly, že riziko nevratného poškození zdraví užíváním nikotinových sáčků je vysoké. Je třeba děti dál efektivně od těchto výrobků odrazovat. Nejde nám o to, zavádět nesmyslné kontroly, zda nezletilý má nebo nemá nikotinový sáček v kapse, školní brašně nebo pod jazykem. Nám jde o to, zakázat jejich prodej mladistvým do 18 let. Jde nám o jasné omezení užití tohoto prostředku na dobu, kdy bude dotyčný za svá rozhodnutí plně odpovědný. Proto ještě jednou a jednoduše - nikotinový sáček je pro děti a mladistvé stejné zlo jako vykouřená cigareta, a proto se s ním musí také stejně zacházet. Prosím, chraňme naše děti. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, podpořte zařazení tohoto bodu na pořad schůze.
Připraví se pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, ujměte se slova.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Tento bod se bude jmenovat Vláda neřeší drahé energie a otočila se k lidem zády. Když se podíváme na dnešní burzu, na ceny energií, trh zkolaboval, zbláznil se a ceny vystřelily do nesmyslných výšin. Před rokem byly ceny zhruba desetinásobně nižší. Úsporný tarif, se kterým přišla vláda, je dnes de facto výsměch. Když se podíváme na ceny energií, tak ony netrápí jenom domácnosti, trápí například i kraje. Například Kraj Vysočina zkoušel soutěžit ceny energií na burze, elektřinu nevysoutěžil a plyn nenakoupil vůbec, protože ho ani nikdo nenabízí. Myslím si, že těch 14 miliard by tu inflaci ani neuspokojilo. Jistě jste všichni dostali otevřený dopis vládě české republiky. Ta situace je samozřejmě ne teď, ale ona má jakousi setrvačnost, protože každému dobíhá fixace. Dosavadní prezentovanou pomoc vlády považují podnikatelé za zcela nedostatečnou. Proto mi dovolte, abych ještě jednou zařadil bod, ještě ho zopakuji: Vláda neřeší drahé energie a otočila se k lidem zády.
Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Co nebude fungovat? Já se obávám, že ony by ty telefonní sítě ani nemusely fungovat. Zhoršený přístup ke složkám integrovaného záchranného systému. Omezené fungování nemocnic. Protože samozřejmě otázkou je, že nemocnice mají nějaké generátory, otázkou je, v jakém je mají stavu a jak dlouho vydrží fungovat, kolik dní. Omezené možnosti hygienických standardů. Tam může docházet k rabování a k jinému neklidu a násilnostem. Omezený nákup pohonných hmot, protože samozřejmě ta čerpadla jedou na elektřinu. Omezení možnosti vytápění, protože jestli se to stane, víme, jak to je. Zvýšené riziko požárů, protože ti, co mají svíčky, budou se snažit svítit svíčkami. Takže je třeba, aby si lidé vytvořili dostatečné zásoby potravin a vody. Jak jsem říkal, voda asi nepoteče, takže budou mít výhodu ti, kteří mají nějaký svůj zdroj vody. Co se týká potravin, tak by to měly být trvanlivé potraviny, vysoce energetické. Co dělat, když nastane ten blackout? To je hrozně důležité, protože vlastně by se měla okamžitě odpojit všechna elektrická zařízení od sítě, aby v případě obnovení dodávek elektrické energie nedošlo k opětovnému výpadku z důvodu přetížení sítě. To asi ti lidé nevědí, takže to bych já považoval za velký problém, že pak při nahození by okamžitě došlo k přetížení a znovu k nastoupení toho blackoutu. Já bych tady ještě zmínil to, že pro ty lidi, kteří budou bydlet ve městě, to bude daleko horší, ta situace. Já jsem tady nehovořil o věci, které se já bojím nejvíc, to znamená toho, jak se budou vyvíjet vztahy mezi lidmi v případě takové stresové situace. Já to tady radši nebudu dlouze rozvíjet. Takže děkuji vám za pozornost. Jinak co se týká, kam to zařadit, nemám nějaký speciální požadavek.
Děkuji, pane poslanče. A nyní je na řadě s dalším návrhem na doplnění či změnu pořadu pan poslanec Marek Novák.
Tento návrh jsem společně s dalšími kolegy z klubu hnutí ANO předložil v červnu tohoto roku. Jedná se o sněmovní dokument číslo 246 a tento byl projednán vládou s výsledným neutrálním stanoviskem. Jde o stopku pro nikotinové sáčky pro děti a mladistvé, jde o boj za jejich zdraví. Prosím, nečekejme na slibované a pojďme projednat a schválit návrh, který tuto neutěšenou situaci, která se týká všech našich dětí, řeší, a tento návrh máme na stole. Jde o naše děti, ne děti zástupců stran a hnutí, ale všechny děti, naše a našich spoluobčanů. Přestaňme prosím alespoň v tomto bodu rozlišovat, kdo návrh podal a z jaké je partaje. Na jednu stranu tím, že neobsahují tabák, ale pouze nikotin, se jevily jako alternativa pro klasické cigarety a cesta ke zdravějšímu užívání. Na druhou stranu - a tady je právě skryt obrovský problém, protože se na tyto sáčky nevztahují zákony zaměřené na návykové látky. Doslova žádné.
Nepřímo volení starostové a hejtmani nemusí mít vždy podporu veřejnosti na území příslušného územního celku. Starostou nebo hejtmanem se může stát někdo, koho občané nechtějí a do čela obce či kraje je nasazen pouze z politických důvodů a na základě neprůhledných dohod. Nastávají tak případy, kdy nepřímo zvolený starosta či hejtman mají jen velmi slabý mandát a nemohou přistoupit a realizovat potřebné změny ve veřejném zájmu. Během jednoho volebního období došlo k dvojí změně vládnoucí koalice, ve které se vyměnily všechny tři nejsilnější strany. V důsledku toho byl i odvolán původní pražský primátor a nahrazen novým. To vše se dělo bez toho, aby obyvatelé Prahy měli na tuto situaci jakýkoliv vliv. Nemá tak dostatečně silný mandát pro kroky, které by místní obyvatelé sice uvítali, ale zastupitelstvo s nimi nesouhlasí. Negativním jevem současného stavu je také to, že starostové a hejtmani dosti často svalují neplnění volebního programu na zastupitelstvo, které jim jeho splnění nedovolí. Naproti tomu přímo volený starosta by šel do přímé volby s jasně daným programem, jehož plnění by bylo možno velmi jednoduše kontrolovat. Doktor Petr Jüptner, ředitel Institutu politických studií, říká, že lidé si od zvolení přímé volby slibují kromě posílení své participace na správě věcí veřejných také odstranění neduhů spojených s politizací místní správy, nízkou transparentností, malou rozpočtovou odpovědností nebo klientelismem. Podle studie Proměny městských zastupitelstev v evropské perspektivě podporuje zavedení přímé volby starostů, ale i hejtmanů přibližně 75 % dotazovaných zastupitelů v České republice. V anketě pořádané Ministerstvem vnitra mezi starosty jednotlivých obcí se pro přímou volbu vyslovilo 65 % starostů, kteří odpověděli. Tento druh volby je znám ze států, jako je Itálie, Portugalsko, Řecko, Kypr, Slovinsko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Makedonie, Albánie a Chorvatsko. Přímá volba se aplikuje například i ve Velké Británii, kde o způsobu volby rozhodují občané v referendu. Dále v Německu a Rakousku se užívá přímá volba v celé řadě spolkových zemí. Pro Českou republiku jsou velmi důležité poznatky, které byly získány po zavedení přímé volby na Slovensku. Za jednoznačné pozitivum ze slovenské zkušenosti lze označit, že funkce starosty je individuálním postem a stojí v tomto smyslu pod výraznější kontrolou občanů, kteří ho mohou z funkce odvolat. Z praxe rovněž vyplývá jednodušší a pružnější správa obce. Obdobně lze hodnotit i funkci předsedy samosprávného kraje, ekvivalent hejtmana. Tím je především vyšší míra zapojení občanů do správy obce a jejich vyšší zájem o místní záležitosti. Po dosud získaných zkušenostech je zavedení přímé volby starosty hodnoceno jak občany, tak polským ministerstvem vnitra pozitivně. Potřeba změny ústavy pro zavedení přímé volby starostů a hejtmanů je dána hlavně tím, že na základě současného znění ústavy má zastupitelstvo obce či kraje oprávnění rozhodovat o jakékoli věci spadající do samostatné působnosti dané obce nebo kraje. Ústava by proto měla tuto možnost připouštět a uvozovat tak obligatorní právní úpravu příslušnými zákony. Cílem tohoto zákona je najít konsenzus nad tím nejzákladnějším a nejobecnějším parametrem a to je volba starosty a hejtmana přímo občany. Do ústavy se dále zcela jasně uvádí možnost, že starosta obce a hejtman kraje jsou voleni přímo. Cílem předložené novely ústavy je zavedení přímé volby starostů a hejtmanů, a tím dosažení pozitivních vlivů, které tato změna přináší oproti dnešnímu způsobu nepřímé volby. Každý takový starosta a hejtman bude mít přímou politickou odpovědnost za klíčové otázky v rámci správy obce či kraje. Volič bude lépe vybaven ke kontrole vybraného starosty nebo hejtmana, protože si bude ověřovat správnost své volby. Jejich zvolení v dalším období nebude odvislé od názoru členů zastupitelstva obce či kraje, ale jen od názoru voličů, jejichž podíl na správě věcí veřejných bude i takto reálně a nezpochybnitelně vyjádřen. Se svým volebním programem půjde do voleb a půjde pak velice lehce kontrolovat, jak ho během svého mandátu naplňoval. V obci anebo v kraji by tak nepanovala kolektivní neodpovědnost členů zastupitelstev, ale naopak osobní odpovědnost starosty nebo hejtmana. Ve výsledku budou občané mnohem více zapojeni do správy obce či kraje. Odstranily by se rovněž případy, kdy je starostou nebo hejtmanem zvolen někdo, kdo nemá podporu občanů ve svěřeném území a je na své místo dosazen na základě politické domluvy v zastupitelstvu. Největší riziko přímé volby starostů a hejtmanů by vyplývalo z nevhodného rozdělení pravomocí mezi starostu či hejtmana a příslušné zastupitelstvo či radu, a to v případě, že by se navzájem blokovali, takže by vznikly patové situace. Proto je nutné v rámci prováděcího zákona kompetence přesně specifikovat, aby se tento problém minimalizoval. Kromě toho, že přímá volba starosta a hejtmana jednoznačně posílí jejich mandát a autoritu, ale současně dojde i k zavedení přímé odpovědnosti občanů za výkon funkce starosty či hejtmana a s tím související větší zapojení lidí do rozhodovacích procesů v obcích, městech a krajích. Navrhovaná přímá volba starostů a hejtmanů učiní politiku přístupnější a srozumitelnější pro občana, zvýší se transparentnost a těsnější vazba mezi občany a přímo voleným politikem, což bude mít určitě vliv na zvýšení zájmu lidí o politiku a zároveň početnější účast ve volbách. Nový způsob voleb musí být pochopitelně provázen změnami zákonů o obcích a krajích.
Protože je to jednoduše nesmysl, a není to nesmysl jenom faktický. Přesně tak, pane Válku, je to nesmysl. Je to hlavně nesmysl komunikace tady této vlády a já jsem rád, že pan ministr Válek klepe na hlavu, což je pravděpodobně signál panu ministru Síkelovi, že to vlastně není možné, aby to myslel vážně. Proč tedy komunikace této vlády nefunguje? Protože nemá žádné recepty, nemá žádné vize, jednoduše neví, co má dělat. Proto jsem rád, že tato vláda vzala například v potaz návrh hnutí ANO, který leží ve Sněmovně již několik měsíců a řeší například odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie. To je náš návrh, tak to je skvělé, že o tom vláda uvažuje. Piráti navrhovali navýšení rodičovské. Máme tam také návrh na opakování pětitisícového jednorázového příspěvku, to už také nedementoval pan ministr Jurečka, když říkal, že je možné, že tento příspěvek zopakujeme. A samozřejmě mluvím i za všechny zdravotně postižené, na které tato vláda s úspěchem zapomněla. Je to příspěvek na mobilitu a jeho navýšení, které v tuto chvíli tato vláda vůbec nemá jako zákon nejen v eKLEPu, to znamená v systému zákonů. Nemá ho samozřejmě ani na vládě. Má ho možná někde napsaný, ale hnutí ANO už ho napsaný má, má ho napsaný v systému. Můžeme tam dát nějaký pozměňovací návrh, ale určitě těch 550 korun je opravdu velmi ostudných. No a takhle bych mohl pokračovat dál a dál, kdy máme jeden konkrétní návrh za druhým. Postupně se k tomu tato vláda přiklání, ale bohužel vidíme, že to je pozdě. A hlavně vidíme, že to je prostě málo a že to je nedostačující. Protože ta vláda neví, co dělá pravá ruka, co dělá levá. Snad přijde třeba na řadu i náš návrh na zastropování cen energií. Experti už to samozřejmě doporučují. Naše firmy nebudou do budoucna konkurenceschopné. Prostě musíme udělat nějaké plošné jednoduché opatření místo toho, abychom lidi sáčkovali a naháněli na Úřad práce na sociální dávky a do systému sociálních dávek. Takže já moc prosím paní předsedající, aby si zapsala můj bod. Chtěl bych, aby to bylo jako druhý bod po všech přijatých bodech na program Sněmovny, a to s názvem Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu a sociální a energetická nepomoc této vlády. Děkuji moc.
Děkuji, pane poslanče. A chcete to zařadit jako druhý bod po všech schválených bodech. A nyní vystoupí pan poslanec Rais a připraví se pan poslanec Síla. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Čili navrhuji v podstatě v tomto smyslu zařadit nový bod. Dovolte mi, abych se vyjádřil k neustále rostoucím nákladům na energie, které ovlivňují chod českých univerzit, ovšem taky i dalších institucí nevýrobního sektoru, jako jsou třeba zmiňované nemocnice. Několikanásobné zdražení elektrické energie, plynu, tepla, dalších zdrojů včetně zrušení slev na studentské jízdné velmi negativně ovlivňuje provoz a běžný chod univerzit. A tyto provozní náklady jsou a budou tak velké, že toto už, lidově řečeno, univerzity neutáhnou a že to vyžaduje pomoc státu. Část nákladů chtějí vysoké školy sice krýt z rezervních fondů, ale ty jsou limitované. Je to už určité smíření se situací, kdy problém nebude řešit stát, ale univerzity. A to považuji za špatné řešení. Nejde jenom o univerzity. Jde o celý segment nevýrobní sféry, jak jsem se zmiňoval, to znamená střední školy, základní školy, nemocnice, státní úřady a podobně. Myslím, že bychom měli detailně řešit problém v podstatě, který bych nazval: Jak vláda zajistí nevýrobním organizacím a zejména univerzitám krytí zvýšených nákladů na energie a provoz těchto institucí? Tak bych nazval ten bod. Tak jaká je ta realita? Dnešní situace je taková, že učitel, odborný asistent nebo asistent na vysoké škole má v průměru nižší plat, než je průměrný plat učitele na střední škole. To je prostě reál. A domnívám se, že bychom se měli zabývat i touto oblastí, a to platů učitelů a také neučitelů zejména na univerzitách.
Děkuji, pane poslanče. Jestli vás můžu jenom poprosit, že bych si doplnila, jestli můžete poté za mnou. A nyní vystoupí pan poslanec Jan Síla a připraví se pan poslanec Petr Vrána. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl jako další evergreen navrhnout opakovaně ústavní zákon o celostátním referendu.
Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já teď budu trošku volně parafrázovat klasika, tak opravdu "vymknuta z kloubů doba šílí", a v tomto případě nejenom v oblasti energetiky. To znamená, všechno, co svět ušetří, tak Čína dorovná a ještě něco přidá. To znamená, můžeme čekat další růst emisí. Ale ty už jsme dávno dorovnali, a dorovnaly je především země, jako je třeba Čína. Jednoznačně.
Začala jsem tím nejchmurnějším - starší lidé jsou častěji nemocní, končí častěji v nemocnicích a my nesmíme dopustit, aby v těch nemocnicích jim bylo ještě zima a aby se tam ještě po té operaci nachladili. Čili se připojuji ke kolegyním a kolegům, kteří tady skromně, ale důrazně požádali sice o zařazení svých bodů, ale až po těch, které budou potom naší Sněmovnou odsouhlaseny jako zařaditelné, čili jako poslední po těch bodech, které byly před tímto bodem schváleny. Děkuji za pozornost.
Je to jasné. Přikročíme k přihlášce paní poslankyně Jany Hanzlíkové.
Děkuji za slovo, paní předsedající. On to úplně nový bod není, protože já už jsem ho tady několikrát zmínila a považuji ho za nesmírně důležitý a vzhledem k tomu, že se do této doby příliš nezměnilo, tak cítím, že je důležité ho znovu zařadit a skutečně o tom jednat.